Já jsem byl na Ministerstvu dopravy následně. Vím, jak se stavěly. A představte si, téměř vždycky je stavěl Viamont a téměř žádné nebyly proplaceny z evropských fondů. Bez soutěže, porušení rozpočtové kázně a tak dále. A z těch 38 miliard, které se jak kdyby vracely, tak velká část připadá na resort dopravy, na stavbu dálnic, na ministerstvo, které jste řídili vy, respektive předchozí koalice. Takže to je první poznámka. Podíval jste se na strukturu těch dotací? Nenarostly náhodou přímé platby na hektar všem?
Děkuji.
Děkuji. Já si myslím, že to je potřeba říct, že ta příprava trvá šest let, možná někdy i déle. A je potřeba říkat, že toto není validní parametr, protože já to jenom říkám, abychom se tady o tom zbytečně nedohadovali. Já jsem tady nebyl, nedělal jsem do dopravy, takže neumím to posoudit. Ale prosím, neargumentujme tady kilometry, buďme rádi, že se staví.
Děkuji.
A tyto země určitě nezkrachují. A pokud jde o ty peníze, kvůli kterým narostl náš dluh, tak to nejsou miliardové tunely, které tu ty tzv. vaše demokratické strany roky provozovaly. Ty peníze jsme nikam nezašantročili. Já jsem s tím začal, paní Schillerová pokračovala. A pokud bychom k tomu měli příležitost v příštím volebním období, tak to dokážeme znovu! Vy chcete svrhnout vládu, která myslí na rodiny! Naše vláda zvýšila rodičovský příspěvek z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Ale když jste vládli, tak vás to ani nenapadlo, dělali jste pravý opak. Úplně pravý opak toho, co jste slibovali. Díky projektu Výstavba jsme rozvázali obcím a městům ruce při výstavbě sociálního bydlení. Zrušili jsme například karenční dobu na první tři dny nemoci, další váš asociální výmysl. Další skupina lidí, na které jste roky kašlali, vážená opozice. Chcete svrhnout vládu, která myslí na spotřebitele! To my jsme zatočili s dětskými dluhy! Navýšili jsme nezabavitelnou částku. I hranici, od které se sráží celá mzda. Díky nám kvůli dluhu nižšímu než 100 tisíc korun už lidem exekutor nemůže prodat střechu nad hlavou jako kdysi. Zrušili jsme rozhodčí doložky a zastropovali odměny pro exekutory a advokáty! Exekutoři nikdy neměli být zprivatizováni! A my jsme udělali další věci i pro běžné zákazníky. Vy chcete svrhnout vládu, která konečně investuje. Za poslední roky jsme do České republiky investovali stovky miliard. Dokonce jsme všechny možné investiční projekty zanesli do Národního investičního plánu - ano, to je taky můj výmysl a moje dílo. Vy jste dálnic postavili tak nula nula nic. Naopak jste jejich výstavbu zarazili. První PPP projekt v historii naší země v délce 32 kilometrů! Že soukromá firma postaví dálnici. Efektivně, rychle, lépe než stát. A my si to pronajmeme. Od revoluce se o tom mluvilo, nikdo neudělal nic. My jsme to udělali. To je hlavní problém Karlovarského kraje. Ta dálnice, na tu taky někdo zapomněl od revoluce. Postavili jsme a stavíme plno nových obchvatů jako kolem České Lípy, Třince, Pardubic, Frýdku-Místku, Otrokovic, Znojma, Slaného, Jaroměře, Strakonic, Krnova, Řevničova. Stavíme nejenom mnohonásobně víc, než když jste vládli vy, ale i o polovinu levněji než za éry ODS, kdy tak zázračně zbohatl váš ministr dopravy a jeho firma. Ten neměl střet zájmů? Nebo jak to bylo? A proč jste stavěli kilometr dálnice za 342 milionů korun? My kilometr dálnice stavíme za 152 milionů korun. A jde to i rychleji díky novému zákonu o liniových stavbách, který jsme prosadili! Další věc, na kterou jste kašlali! Miliardy jsou vidět i ve zdravotnictví. Vymetli jsme vaše šnajdroidy, kteří byli přisáti na veřejných penězích. A tak jsme mohli konečně začít investovat. Nakoupili jsme špičkové přístroje, inovativní léky a léčiva pro pacienty se vzácnými onemocněními. Navýšili jsme kapacity lékařských fakult i středních zdravotnických škol. To aby nás měl kdo léčit až lékaři a sestřičky, kteří oddřeli celou pandemii, odejdou do penze. Konečně jsme začali něco dělat taky se sportem. Nebo vám to připomenu, jak vy jste - ani jste nerozdělovali. A někdo tady budoval jinou strukturu než Ministerstvo školství. A kolik jde do sportu tento rok? Deset a půl miliardy! To znamená konec smradlavým šatnám, rozpadajícím se halám a zanedbaným sportovištím mimo velká města. Nezapomínali jsme ani na kulturu. Zrekonstruovali jsme desítky památek. Připravili jsme rekonstrukci Invalidovny. Trvalo to pět let než jsme začali tuhle fantastickou památku opravovat. A stát byl ten, který dal první peníze, já jsem byl ten, který tam poslal 100 milionů. A v létě otevíráme ikonický bazén hotelu Thermal! Tam jsme narvali taky plno peněz. Renovujeme i hrad Karlštejn nebo zámek Telč. Vy máte antikomunismu plná ústa od revoluce. A za ty roky jste co udělali? Miliardy jsme investovali do naší krajiny a životního prostředí. Podpořili jsme výstavbu stovek kilometrů vodovodů a kanalizací. Zateplili jsme tisíce budov a vyměnili jsme přes 100 tisíc kotlů. Od roku 2030 jsme rozhodli o konci skládek. V roce 2001 někdo tady sliboval zahrádkářům zákon. Takže zdravím všechny zahrádkáře. Víte, že jsem urputný a splnil jsem svůj slib. Tak doufejme, že to tak bude. Vy chcete svrhnout vládu, která bojuje za české zájmy. Na rozdíl od vás jsme konečně začali modernizovat naši armádu. Když přišla ekonomická krize, tak první, kde jste začali škrtat, byla armáda. Konečně jsme vojákům pořídili špičkovou výbavu a techniku, která nahradila tu sovětskou. Nové americké vrtulníky, španělské i švédské obrněnce, české útočné pušky a pistole, izraelské radiolokátory.
A je pochopitelné, že už ta účast toho prostředníka efektivitu rozvojové pomoci, i když by byla cílená a rozumná, tak ji nesmírně prodražuje. To je poznámka, kterou já považuju za velice důležitou. Můžeme otevřít znova zdroje financí, které by nám mohly pomoci, které budou formou zdanění dividend zahraničních firem, které odcházejí do zahraničí. Ale pro naše lidi, ne pro zahraniční dělníky, které si sem přivedou. My bychom měli přemýšlet nad tím, jak peníze ušetřit, jak peníze vydávat s rozmyslem a opatrně, a hledat zdroje, které jsou dosud ještě neotevřené. To jsou moje výhrady jenom na tento úzký segment vlastně, který jsem si vybral pro dnešní příspěvek.
Prosím, pane předsedo, máte dvě minuty.
Sedí tady ministr zahraničních věcí. Neudělal to, jdu to udělat já. Protože jsem jako ministr minulé vlády Bohuslava Sobotky měl možnost vidět užitečné projekty rozvojové pomoci České republiky v zahraničí. Já jsem jich měl možnost navštívit hodně. Podívejte se třeba na příběh Tey Tihounové z Charity Česká republika, která v Zambii před rokem a půl zemřela. Lidi, kteří jezdí do těch zemí pomáhat obnovovat zemědělství, aby se ti lidé mohli živit sami. Budovat nějaké základní věci v oblasti zdravotnictví, případně sociální péče nebo školství. To je smysl rozvojové pomoci. A Česká republika dává částku, která je spíše nižší, než dávají země okolo nás, včetně Polska nebo Visegrádské čtyřky. Ale má to smysl, má to hluboký smysl, tyto peníze do toho investovat.
Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom rád vaším prostřednictvím zareagoval na pana Jurečku. Protože nevím, na kolika projektech rozvojové pomoci pracoval on. Já jsem v tom strávil poměrně dost času. A viděl jsem těch projektů dost i na svých cestách, které třeba nesouvisely přímo s touto pomocí, protože jsem měl jinou práci.
Ještě jedna faktická poznámka. Vaše dvě minuty prosím.
Vážení kolegové, já už moc nevystupuji.
Nyní vystoupí poslankyně Monika Jarošová a připraví se poslanec Martin Baxa.
Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Dnes máme rozhodnout, zda tato vláda se ještě těší důvěře této Poslanecké sněmovny. SPD tuto vládu nepodpořilo už při jejím vzniku, neboť pro nás nepředstavovala někoho, kdo by dokázal účinně a efektivně hájit zájmy této země, zvláště když součástí této vlády je sociální demokracie. Jak nazvat vládu, která na nejdelší dobu v Evropě uzavřela školy, a tím zejména těm nejmenším významně narušila jejich sociální začleňování, zavřela je doma u počítačů, bez možnosti pohybu? Co si myslet o vládě, která produkuje jedno chaotické nařízení za druhým, a aby toho nebylo málo, která její ministři pak sami porušují? Jak nazvat vládu, která i díky papalášství svých členů v kritických dobách mění ministry zdravotnictví častěji, než se mění roční období. A konečně jak nazvat vládu, která zaměnila boj s koronavirem za boj proto vlastním občanům, které paralyzovala nekonečnými lockdowny bez výrazných výsledků? Pandemie však nebyla jediným, kde tato vláda selhala a prokázala svoji totální neschopnost. Tím je přístup této vlády k podpoře vlastních zemědělců a nezájem o preferování české zemědělské produkce na úkor té zahraniční. Vláda raději upřednostnila zájmy nadnárodních řetězců a jejich dodavatelů nad zájmy našich pěstitelů a chovatelů. Proto tuto soběstačnost aktivně podporujeme a budeme podporovat dál. Ani vysoká cena a nízká kvalita těchto výrobků ji nepřesvědčila o opaku. Z těchto a mnoha jiných důvodů, jako je například trvalá podpora nesmyslných politických neziskových organizací, vláda mou důvěru nezíská.
Šestým důvodem pro hlasování o nedůvěře vládě je skandální přístup k řešení otravy řeky Bečvy. To vyšetřování se neuvěřitelně táhne a panují tady pochybnosti, jestli je vedeno profesionálně. Dámy a pánové, opravdu věříte této vládě? A to je náš sedmý důvod. Je třeba hodně nahlas říct, že tato vláda zadlužuje naši zemi v míře, která v novodobé historii České republiky nemá obdobu. A nelze to celé připsat na účet pandemie. Ani náhodou. To se jenom o to neúspěšně pokouší Ministerstvo financí. Minimálně polovina z toho, co český stát v roce 2020 zaplatil navíc, tak to s koronavirem vůbec nesouvisí. A řekněme si otevřeně, že i samotný účet České republiky za pandemii by byl mnohem nižší, kdyby nám vládli odpovědní politici, kdyby na příslušných místech byli odborníci, a nikoliv kdyby to tady řídili nezodpovědní populisté. Nemuseli bychom totiž v takovém případě ze svých daní platit předražené respirátory, nefunkční testy, zbytečně zakoupené čínské jehly, ale ani miliardové odškodné podnikatelům za právní zmatky, které nekompetentní přístup jednotlivých ministrů způsobil A na závěr, dámy a pánové, osmý, jako poslední jsem si nechal osmý důvod, to je téma, které osobně považuji za jedno z nejzávažnějších. Jde o nebezpečný hazard s budoucností našich dětí. Děti se dostaly na samý chvost zájmů vlády Andreje Babiše. To i divákům sportovních utkání byla ze strany vlády věnována větší pozornost než dětem, které se teď připravují na budoucí život. Bohužel současné výsledky prvomaturantů i výsledky žáků z odborných učilišť ukazují na veliký, byť zatím do jisté míry skrytý problém, s nímž se české rodiny, český stát budou muset potýkat minimálně dalších deset let. Za sebe dodávám, že to je problém, který v tomto rozsahu vůbec nemusel nastat, jak to ukazuje praxe z jiných evropských zemí, kde dokázali udržet školní docházku i v průběhu pandemie a vyrovnali se s touto věcí mnohem lépe než česká vláda. Nejsou to, jak jsem říkal, samozřejmě důvody všechny a je na vás, abyste je pečlivě zvážili. Důvěra znamená ochotu spolehnout se na druhé, spolehnout se na druhé a svěřit jim do rukou svou budoucnost. A já se vás ptám, dámy a pánové, aby si každý z vás upřímně odpověděl na tyto otázky a podle toho se rozhodl, jak bude hlasovat: Spoléhám se na tuto vládu? Věřím této vládě? Dokážu této vládě svěřit budoucnost svou, svých dětí a občanů této země? Odpověď poslankyň a poslanců koalice SPOLU zní jasně a ta odpověď je: Ne!
Omlouvá se pan poslanec Petr Dolínek dnes z pracovních důvodů. Jenom zopakuji, nenacházíme se v rozpravě, nejsou možné faktické poznámky.
Dobrý den všem. KSČM, pane předsedo, nebyla nikdy náš koaliční partner. Vy jste tady prosadili lex Babiš proti Babišovi na míru. Na tom jste se shodli, všichni jste hlasovali pro, proti Babišovi, protože vy toho Babiše musíte dát pryč z té politiky, on vám vadí, protože se nepřizpůsobil těm vašim zvyklostem. Vždy jsem dodržoval veškeré právní předpisy. Agrofert neřídím a neovládám! Tahle země nemůže být řízena z Evropského parlamentu. A Česká republika žádné peníze vracet nebude. Já nevím, proč o tom mluví pan předseda. Za vás se vracelo 38 miliard! A já se divím, že jste nemluvil o Čapím hnízdě. To je to nejdůležitější pro vás. Tak já vám ho zopakuju. A předpokládám, že vaši partneři o tom budou mluvit. Kdo to kontroloval, tu dotaci? No dvakrát nejlepší ministr financí, pan Kalousek ji kontroloval. Pět let účelové stíhání. Státní zástupce to již jednou zastavil, ale nejvyšší státní zástupce to prodloužil. Je potřeba stíhat toho Babiše. A jeho rodinu! Kde jsou ty miliardy, co jste rozkradli? Je to pro veřejnost! Ale toho Babiše je potřeba zlikvidovat. Absurdní záležitost na objednávku.
Je krásný letní večer. Nebudu opakovat, co tady říkali mí kolegové, co tady říkal náš pan předseda. Těch problémů je celá řada. Myslím, že posun v té politice je tady výrazně vidět. Dneska se to přechází, dneska tady bojujeme za něco, co podle mě obhajitelné není.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedo. Opozice říká, že přidáváme jenom důchodcům. Protože když jsme nastupovali, tak důchody byly něco kolem 10 tisíc v průměru. A chtěla bych vás, vážení páni poslanci a vážené paní poslankyně, vidět, jak dokážete za tyhle peníze žít. Já vám jenom za svůj resort zrekapituluji, komu všemu jsme pomohli. Já budu v červenci ministryní práce a sociálních věcí tři roky a z toho více než rok jsem strávila řešením covidové krize. Přesto se nám podařilo schválit společnými silami často více než 20 různých zákonů, které pomáhaly rodinám s dětmi, zaměstnancům, hendikepovaným, ale i právě důchodcům. Vyšší rodičovská po 12 letech. Vím, že zejména pro ODS to nic neznamená, další zbytečná dávka. Ale zkuste se rozhlédnout, podívat se po svém okolí a zeptat se samoživitelek, jak se jim žije. Zeptat se samoživitelek, jaké to je, když vám ten druhý neplatí alimenty a vy se nemůžete dovolat spravedlnosti. Samozřejmě, měli bychom zlepšit vymahatelnost práva, ale o té tady debatujeme už 30 let. A ty děti mezitím odmaturovaly, některé dokonce dokončily vysokou školu, a to navzdory tomu, že jim nikdo nepomohl. A od 1. července bude náhradní výživné platit tak jako ve většině vyspělých zemí. Zítra budeme hlasovat o jeslích.